Nechceme komplikovat přijetí potřebné novely. Ovšem podpoříme rozumné návrhy, které ji a hlavně dotační řízení na rok 2015 neohrozí.
Pane poslanče, vešel jste se asi do tří minut, pouze pro vaši informaci.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže vidíte, že peněz je tam hodně, a přesto jsou neustále stížnosti o nedostatečném financování poskytovatelů sociálních služeb. Takže to jen na okraj. Peníze šly jednak jako účelově vázaná dotace do rozpočtu kraje, který se znalostí věci potom přiděloval peníze jednotlivým neziskovým organizacím. Dále to byl proud, který financoval dotaci na lůžko jednotlivým poskytovatelům, kteří patřili obcím. Takže to jen do historie.
Já se opět omlouvám a prosím o klid.
Zákon o sociálních službách v podstatě také vůbec neřeší to, že kraje jsou zároveň zřizovateli sociálních služeb a budou zároveň poskytovateli dotací. Takže pozor - zde se podle mě jedná o jasný střet zájmů. V neposlední řadě budou také chodit na kontrolu využití dotací, takže opravdu to považuji za střet zájmů. Nebudu se dostávat do podrobností, které zde již paní kolegyně Hnyková vysvětlila, jakým způsobem budou kraje vlastně tento postup realizovat. Takže to byla jedna věc. Hovoříme o metodice, která je přílohou zákona, který má být platný a účinný až od příštího roku, přesto již kraje podle této metodiky vlastně postupují. Hovoříme o dotaci, která je nenároková, to znamená, je to nemandatorní výdaj státního rozpočtu. Je pěkné, že máme k dispozici procentuální dohodu mezi jednotlivými kraji, ale vůbec nevíme, jakým způsobem bude tato dotace zakotvena do státního rozpočtu, jak se vůbec může stát takovýto výdaj mandatorním. Domnívám se, že tento zákon není správný, proto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který by měl odložit účinnost o dva roky a který by měl umožnit, aby se jednak vyřešily disproporce mezi jednotlivými kraji, které snad nejsou spokojené s tím rozdělením, ale především by se mělo přistoupit ke kompletní a komplexní změně financování sociálních služeb. Již se na tom minimálně rok mělo pracovat. S touto předloženou novelou nejsem spokojena. Za TOP 09 také mohu říci, že podpoříme jednak usnesení výboru pro sociální politiku, které obsahuje také návrh paní poslankyně Hnykové v původním znění, také pozměňovací návrh paní kolegyně Aulické-Jírovcové a další, které ještě zanalyzujeme po dnešním druhém čtení. Děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Dále vystoupí paní poslankyně Hana Aulická. Připraví se pan kolega Vilímec.

Jeden z pozměňovacích návrhů je předkládán i mnou a týká se tří paragrafů, které se zabývají oblastí inspekcí.

Tím se zajistí, že občan bude chráněn nejen z hlediska ochrany právního vztahu, ale i z hlediska vhodnosti objektu nebo prostoru k bydlení. O jaký záchod se jedná? Splachovací, suchý, chemický či turecký? Vždyť je to absolutní protimluv. Já vím, vy to upřesňujete: musí mít přístup k pitné vodě a musí mít záchod. Já se ptám: Kam to vede? Kam ženeme tímto zákonem tyto lidi? Vy si vytáhnete ze statistiky, že od roku 2001 do roku 2011 se ztrojnásobil počet lidí bydlících v rekreačních zařízeních celkem na 35 000 osob. Takže pro stát je to vlastně výhodné, aby lidi bydleli v zahradních domcích a v chatách, které budou splňovat podmínky důstojného bydlení? Jak lidé přišli k tomuto bydlení? Nevzdávám se bydlení v bytě, neponechávám si zahradu se zahradním domkem či chatu. Já vím, obě musí mít ten záchod a přístup k pitné vodě. Co tam dát i sklepy, půdy, chlívky! Pojďme zlehčit stavební podmínky, ať lidi bydlí kdekoliv. Jak budou žít, to není důležité. Žijeme v 21. století a říkáme, že naše země je na vysoké úrovni v ochraně práv. Víte, vážené kolegyně a kolegové, když projíždím tou naší krajinou a vidím spoustu opuštěných rekreačních středisek, tak mě napadá, jak se asi v budoucnu využijí tyto objekty? Už to vím! Co podnikavci s lidskou bídou? Co to nevyužít po schválení novely zákona o hmotné nouzi k tomuto účelu? Všechno se dá zařídit. Chatičky se prodají za hubičku, aby bylo vyhověno vlastnickému právu, nebo se udělá dohoda a peníze ze státní pokladny půjdou opět do kapsy těch, kteří toho zneužijí. Co tomu říkáte? Stačí podmínka, jak už jsme slyšeli, přístup k pitné vodě a záchod. Lidé mě často oslovují s jednou základní otázkou. Koho ta paní ombudsmanka vlastně hájí? Jaká práva jakých občanů? Kdo vlastně hájí práva českých občanů? Vy jste ji zvolili a podívejte se, co dělá a jak se vyjadřuje. Kde najdou dovolání čeští občané? Teď tu od ní máme návrh, aby lidé bydleli v zahradních domcích a chatách. Pozor, musí mít opravdu ten záchod a pitnou vodu! Je mi z toho velmi smutno. Život lidí je velmi krátký a místo toho, abychom nacházeli řešení a to řešení naplňovali, tak hledáme kličky, jak to změkčit. Vždyť vaše strana má ve svém názvu sociální. Na našem klubu podám návrh, abychom ještě jednou probrali a zvážili podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení, i když jsme se konečně dostali i k jeho projednávání. Nejsem spokojena s jeho výsledkem. Jen málo věcí se v něm napravilo a nevěřím, že přinese úsporu do státního rozpočtu. A na úplný závěr se ptám: Budou všichni lidé, kteří se octnou ve svízelných situacích, bydlet v důstojných podmínkách nebo tak, jak popisuje důvodová zpráva? Zabráníme vytlačování sociálně ohrožených skupin obyvatel do substandardních forem bydlení, nebo je ještě více rozšíříme? Já vám děkuju za pozornost.
Ještě paní kolegyni Chalánkovou předběhne s přednostním právem předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák.
Nevím, jestli všichni poslanci a poslankyně znají ten pozměňovací návrh a nevím, jestli ze slov paní kolegyně Hnykové pochopili, o co jde, tak bych si to dovolil vysvětlit. Tam samozřejmě vůbec nejde o to, že bychom lidi v hmotné nouzi vytlačovali do zahradních chatek. Ale prostě realita je taková, že mnoho lidí, kteří se ocitnou v existenčních problémech, v těch zahradních chatkách prostě bydlí. To je realita. Jinými slovy, pokud se tento člověk přestěhuje do předražené ubytovny, kde je v jedné cimře s deseti dalšími lidmi, tak na ten doplatek na bydlení nárok má, ale pokud v nouzi bydlí v zahradní chatce, tak na ty dávky nárok nemá.
A chtěl bych tady upozornit, že tento návrh zákona, to je jakési zatažení za záchrannou brzdu zejména ve vztahu k zneužívání dávek na tzv. ubytovnách.
A já se obávám, aby pak nakonec i ten poctivý daňový subjekt nezačal velmi vážit, zda riziko případného neúmyslného pochybení je ještě úměrně dopadům, kterým by byl vystaven. To se týká odkladného účinku tzv. delegace nebo atrakce. Nechci, aby se zploštila diskuse o těchto věcech do polohy nezbytného přitvrzení boje s daňovými úniky. Také byl tento limit dlouhodobě kritizován, proto za minulé vlády došlo k jeho výraznému snížení na částku 50 tisíc korun. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane poslanče.
Tak bych to tady chtěl připomenout. A ejhle, najednou tady máme návrh zákona, který komplikuje život živnostníkům, řemeslníkům, malým zemědělcům a jako by se nic nedělo. Já bych vám toto chtěl připomenout. Prosím, nechte ty paušály tam, kde jsou, nekomplikujte život těm, kteří státní rozpočet v žádném případě nezachrání. Oni už ho zachraňují tím, že vůbec existují. To, že na ně přenesete další povinnosti, může být možná přáním těch velkých, kteří si přejí, aby zkrachovali, ale stát by si to přát neměl.
Dalším přihlášeným je pan poslanec František Laudát.
Já jsem chtěl zdůraznit, že Česká republika má v tomto okamžiku rekordní nezaměstnanost přes 600 tisíc obyvatel. Protože když takhle přitížíme živnostníkům a zároveň neřekneme to B, tak to samozřejmě bude následovat jenom velké ztížení situace. si našli sami nějaké pracovní místo tím, že jim naopak slevíme z těch podmínek a nebudeme jim komplikovat podmínky pro samozaměstnání, to znamená pro živnostenské podnikání.
Nebo dokonce žádné pozměňovací návrhy být nemusí. Tady je platný právní stav, který by vstoupil v účinnost a každému člověku v České republice by snížil daňovou zátěž. Ona nemá politickou vůli šetřit, ona o tom umí pouze mluvit. Zapomněli jsme na jednu variantu, kterou bych byl ještě ochoten podpořit. Nikde není napsáno, že růst, z kterého se teď všichni radujeme, je tu nadlouho. Kdyby směřovala k vyrovnaným rozpočtům.
Výborně. U stolku zpravodajů zůstává pan ministr financí a zpravodajem je pan poslanec Rais.
Děkuji, pane předsedo. Konečně také nezbytné vypořádání se s dosud neurčenými částmi zákona o jednom inkasním místě. Zároveň jsou do návrhu zahrnuty tematicky související změny provedené v zákoně o rezervách a v daňovém řádu, kde je dále navržena implementace některých dalších opatření navazujících zejména na boj s daňovými úniky a rozšíření elektronizace správy daní. Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta na jeho projednávání ve výborech o 10 dní.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Návrh obsahuje některé pozitivní věci, ale je tam řada problematických změn a také skrytých nebezpečí. To je podle nás naprosto špatný princip a stát nemá tímto způsobem nikoho zvýhodňovat ani znevýhodňovat.
A prosím, už nikdy neříkejte, že jste také pravičák.
Děkuji vám a nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Protože mám pocit, že všichni ty daně platíme. A když navrhuje jakoukoliv daňovou legislativu, tak je logicky v konfliktu zájmů, což na rozdíl od jiných konfliktů zájmů, ze kterých dramaticky vysává veřejné peníze, tu daňovou legislativu mu nevyčítám. Nicméně své vystoupení bych rád pojal jako jistý protest proti mediálním výstupům ve veřejné diskusi o tomto návrhu zákona. Protože když si uděláte rešerši z veřejných zdrojů, tak se dočtete, že tento zákon uleví rodinám s dětmi. Tento zákon uleví Františkovi. Tento zákon uleví Lojzovi. A to není - tady opět protestuji proti mediálním výstupům - to není tvrzení Miroslava Kalouska, to je oficiální číslo Ministerstva financí. Pan poslanec Stanjura tady jásal, že to na rozpočtovém výboru potvrdila i odborná náměstkyně pana ministra Babiše. No co jiného může potvrdit než své vlastní číslo? To je číslo, které v otevřených zdrojích Ministerstvo financí uvádí. To je ten první konkrétní důvod, proč nelze s tímto návrhem souhlasit, a proč nechápu, proč tato informace - teda chápu. Když si někdo koupí půlku mediálního trhu, tak je to pak pochopitelné - ale proč je přece jenom trochu k uzoufání, že tuto informaci lidé nemají. Prostě je to tak. Státní rozpočet je na to připraven dvakrát, protože státní rozpočet oproti předpokladům na vaše dárečky odborářům, provozním výdajům, na sociální dávky, na mzdy, na všechno to, co opravdu není tahounem hospodářského růstu, tak zvyšujete oproti původním předpokladům výdaje daňových poplatníků zhruba o 60 mld. Občas tomu říkáte - pan poslanec Holeček tomu rád říká odpovědné investování. Ale pan poslanec Holeček bude velmi překvapen, pokud už to neví, že toto zvýšení nepůjde na investice. To prostě prožereme. Ne že by to nebyla krize. Nejprve to byla finanční krize způsobená hypoteční krizí, podruhé to byla dluhová krize státu. Koupíme levnější houbičky na nádobí a koupíme si norkový kožich a do novin, které jsme si koupili, napíšeme, že šetříme. Z marketingového hlediska bych řekl, že to je geniální. Z hlediska rozpočtové politiky je to poměrně neodpovědné a zhoubné. To znamená, není technicky připraven, mohl by způsobit jisté problémy. Že tedy neměníme ten systém, nebo měníme systém až později a teď to uděláme prostou sazbou. Ale to, co navrhujete vy, je, že prostě vyberete od těch lidí o 15 mld. víc, než oni oprávněně čekají, protože teď čtou ty zákony. Celá podnikatelská veřejnost od nás vždycky chtěla, abychom s dostatečným předstihem říkali daňové změny.
Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já tady nehodlám dělat advokáta panu místopředsedovi Babišovi. Ale myslím si, že je to od pana poslance Kalouska trošku nefér spojovat to s kampeličkami. Na jedné straně sám říká, že tento návrh zákona podpoří, že chápe, že je potřebná tvrdší regulace tohoto finančního trhu. Možná že to měl učinit sám už dřív, před dvěma lety, možná že by to učinil i dneska, kdyby byl ministrem financí. Takže pane kolego prostřednictvím předsedající, trošku je to nefér takto to spojovat. Ale samozřejmě máte naprosto legitimní právo vznášet nějaké takové dotazy. To, že je potřeba tvrději regulovat tento trh, je naprosto zjevné, potřebné. Samozřejmě je otázka, jak na to. Je tady předložen vládní návrh zákona, my jsme o tom diskutovali široce v rozpočtovém výboru.
Prosím, máte slovo.
Koneckonců ta iniciativa je tady od regulátora, což není Ministerstvo financí, ale Česká národní banka. Pokládám ten zákon za správný a samozřejmě, že jsem ho předložil, akorát že padla Sněmovna. Ale já jsem v tu chvíli měl úvěrové pohledávky tři stovky u Hegera za oběd, takže předpokládám, že i kdyby Heger byl ochoten restrukturalizovat, že by za to nechtěl legislativu. To je tak těžké pochopit pro vás pro všechny, co jste měli plná ústa konfliktu zájmů a boje proti korupci?
Děkuji a nyní prosím k faktické poznámce pana ministra Babiše.
Je to debata o ničem. Porovnejte si poslední roky a uvidíte, jestli jsme restrukturalizovali, nebo nerestrukturalizovali. A znovu opakuji, rozkryji všechno, co budete chtít. Takže já určitě udělám, co bude potřeba.
A nyní prosím faktická pana poslance Kalouska.
Náš program, pane ministře, není antibabiš, ale součástí našeho programu je boj proti korupci a konfliktu zájmů. Když napíšete žádné, budeme všichni šťastni. Když neproběhly žádné, tak nehrozí žádný konflikt zájmů. Ale ony možná třeba nějaké proběhly. Prostě tady ta transparentnost logicky musí být větší, abychom si byli jisti. Podotýkám, že stále čekám na to, že mi potvrdíte, že byla jen sprostá pomluva, že jste se ptal na možnost úvěrování Agrofertu od Evropské investiční banky.
Tak od nás k tomu bodu zatím nikdo nevystoupil, ale když pan ministr Babiš se domnívá, že naším programem je antibabiš, tak ho chci ubezpečit že ne. Můžete být úplně v klidu. Nic takového tam není.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Babiše.
Pane Stanjuro, já jsem vycházel z deníku Právo, kde váš předseda měl nejlepší projev v historii ODS a byly tam titulky "bohatý Babiš, který mluví blbě česky". Dokonce tam chodí pan Gregor, takže Agrofert nemá úvěr od Evropské investiční banky.
Děkuji vám. Mám zde přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Volného.
Dobrý den, pane místopředsedo, kolegové. Já nemůžu nezareagovat na vystoupení pana kolegy Okamury. Operuje se tady milionem živnostníků. To znamená, týká se to jenom živnostníků ve třetí a čtvrté skupině a živnostníků, kteří si vydělají nad 2 miliony. Do 2 milionů to zůstává nedotčeno. Prosím vás, nemylme občany, nešiřme paniku, nic se neřeší, akorát se zastropovávají dvě skupiny, protože ty první dvě už jsou zastropované.
A nyní tedy přistoupíme k řádně přihlášenému poslanci a to je pan poslanec Laudát.
Trestáte živnostníky. Ale to už tady bylo hodně řečeno. Sami jste všichni na vlastní uši slyšeli premiéra Sobotku, že toto není priorita vlády. Ovšem to, čím se chci zabývat a proč jsem také za sebe navrhl zamítnutí ve třetím čtení, tak to je otázka zdanění investičních fondů. Musím podotknout, že se jednalo o velice složitý zákon, který vznikal asi tři a půl roku. Byl to velice tlustý svazek o investičních fondech, kolektivním investování atd. Takže to tímto krokem, pane ministře, bouráte. Inovační společnost se neodvíjí od podpory státu, ten může jenom dolaďovat, dávat do skutečně hodně rizikových projektů, pomáhat, ale základní inovační posun společnosti by se měl odvíjet v soukromém sektoru, tak jak je tomu v těch nejdynamičtějších zemích. Ona totiž stála v pozadí toho. A tohle to vy svým návrhem bouráte. Troufám si říct, že odpudíte i ty investiční fondy, které sem přišly. Cílem je sem dostat kapitál. Přes tyto fondy se odvíjela šance zcela jinak vymyslet systém financování dopravní infrastruktury nebo technické infrastruktury obecně. Nevím, proč se k tomu nevyjadřuje. To ostatní jsou v porovnání s tím, co tady teď vyvádíte, jenom drobné.
Logicky si tento krok může někdo překládat jako krok, který je brutálně regulační vůči spořitelní a úvěrním družstvům, a proto, protože ten trh je do značné míry společný, je velmi vstřícný vůči bankám. Já to zdůrazňuji proto, že mi mimořádně záleží na tom, aby tento návrh zákona byl schválen.